Jsou zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Lipavský, poté pan místopředseda Fiala.
To, co tady říkal pan ministr, že ten zákon neřeší bezpečnost, tak to je právě ten problém. Je problém, že se tím bezpečnostní výbor nezabýval. A je problém, že vláda věrohodně nepředložila Parlamentu - a teď mluvím jak o Sněmovně, tak o Senátu - doklad o tom, že řeší ten geopolitický aspekt. Já se ke všem těm věcem, které říkal pan místopředseda Filip, ještě vyjádřím ve svém projevu, kde jsem řádně přihlášen, ale tohle jsem měl zapotřebí sdělit. Děkuji za slovo.
Děkuji za dodržení času s rezervou.
Tohle není záležitost, která se týká této vlády, dokonce ani ne příští vlády. To je záležitost, která má prostě dlouhodobé dopady na Českou republiku. A jak tady poslouchám pana předsedu Filipa, to přece není tak, že někdo chce jadernou energetiku a někdo si myslí, že ji nepotřebujeme. ODS je naprosto jednoznačně přesvědčena, že jadernou energetiku potřebujeme. Jsme pro dostavbu. Vůbec v tom nemáme žádné pochybnosti. Jádro musí být součástí energetického mixu. To je prostě naprosto zjevné. Ale taky je nám jasné, že takováto strategická infrastruktura představuje určitá rizika, rizika pro bezpečnost České republiky. A s těmito riziky je potřeba se vypořádat. A my jsme přesvědčeni, že není možné ignorovat hlasy celé bezpečnostní komunity, tajných služeb, různá varování, která tady jsou, že prostě to není správné. A o tomhle je ta debata.
V tom případě jste čtvrtý v pořadí.
Dobrý den, dámy a pánové. Jsem členkou vládního výboru. Byla jsem o některých věcech informována, a o některých ne! Pane vicepremiére, já se cítím podvedena a s politováním musím říct, že i vámi! Přece víte, že aby byly dodrženy tyto bezpečnostní podmínky, tak tady byl zpracován materiál, který schválila vláda - vaše vláda - kde byly zpracovány bezpečnostní zájmy. A tyto bezpečnostní zájmy nebyly promítnuty do zadávací dokumentace! Protože není možné hovořit o tomto zákonu bez bezpečnostních souvislostí. Tato stavba má energetický, ekonomický i bezpečnostní rozměr. Pane vicepremiére, to nelze oddělovat.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A že Česká republika by měla být, co se týká energie, země, která spíš vyváží, než dováží energii, to jsme také v souladu. Každopádně není možné, o tom jsem přesvědčen, aby ekonomický zájem byl nadřazen zájmu v oblasti bezpečnosti a suverenity státu. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím.
Jak se ten přiměřený zisk bude stanovovat? Kdo o tom rozhodne, co je přiměřený zisk? Ministerstvo průmyslu a obchodu, valná hromada ČEZ? Není tady nic o tom, že by tyto parametry muselo Ministerstvo průmyslu a obchodu projednat třeba alespoň se souhlasem rozpočtového výboru Sněmovny. To je první velké nebezpečí, které já tady vidím. Firmy, občané, domácnosti. Já si myslím, že rozumný stát, rozumný zákonodárce, rozumná vláda má dělat vždycky to, že se snaží spolupracovat s těmi, které může označit za své dlouhodobé a spolehlivé spojence, a vyvarovat se rizik spolupráce s těmi, kteří mohou být těmi, kdo ten stát ohrožují. Protože proč by svými penězi podporovali toho, kdo je v budoucnu bude ohrožovat? Proč my máme vystavovat riziko pro Českou republiku v budoucnu tím, už jenom tím, že v tom tendru budeme dávat někomu zadávací podmínky? Prosím vás pěkně, podívejte se na poslední příklad. Mimochodem, jenom tak pro zajímavost, cena té dodávky - 220 miliard. To jsme furt tak naivní? Odmítám tady riskovat to, že tady bude nespolehlivý dodavatel. Odmítám tady riskovat to, že se budeme dostávat do sféry vlivu různých typů lidí z těchto států a z těchto komunistických stran. Myslím, že ty zkušenosti tady jsou a chyby je potřeba neopakovat a poučit se z nich. Takže berme tyto věci velmi seriózně, velmi vážně. Prosím pěkně, ten příběh z Běloruska posledních týdnů je velkým varováním toho, kam to může směřovat. Takže dělejme takovou investici, ale dělejme ji transparentně, efektivně a se spolehlivými partnery.
Věřím, že jsem dostatečně odůvodnil ty dva pozměňovací návrhy, které předkládám společně s Pavlem Žáčkem.
To si myslím, že je potřeba uvést jako korektně na pravou míru.
My jsme zatím neměli úplně možnost se seznámit s podrobnými analýzami výhodnosti tohoto připravovaného záměru. A víme, že historicky tady v Poslanecké sněmovně se to ne vždycky úplně dařilo, když se schvalovala podpora obnovitelných zdrojů. Vznikly z toho věci, které byly pro Českou republiku velmi nevýhodné.
Nyní vystoupí s přednostním právem pan poslanec Bartošek.
Je to pozměňovací návrh, který do zákona vkládá bezpečnostní pojistku, aby vláda respektovala při zadávání a uzavírání smlouvy Bezpečnostní strategii České republiky.
Dobře.
Odůvodnění jsem podal v obecné rozpravě. Děkuji.
Dobře.
Úřad je nezávislým dozorovým orgánem na trhu veřejných zakázek a rozhoduje o nějakých 600 miliardách. To je nějakých 12 % našeho hrubého domácího produktu a rozhodně to není malá částka. V současné době, jak jsme vlastně v tomto volebním období viděli, ten úřad je ovládán jednou osobou. A to je prostě příliš velké korupční riziko na to, aby to mohlo fungovat dobře. Na tu reformu čekáme, ta reforma se připravuje celé volební období, a výsledek stále není. A protože se blíží konec volebního období, tak já mám za to, že je potřeba ten návrh předložit. Nedělám si žádný nárok na autorství nebo na to, že bych měl být hlavním předkladatelem, nicméně si myslím, že je čas ji předložit. Takže bohužel zřejmě nebude možné toto detailně prodiskutovat v příslušném bodě, ale já zde tedy ten návrh mám a věřím, že bude možné dnes získat nějakou podporu pro jeho předložení do legislativního procesu.
Děkuji. Mohou vystoupit pouze ti, kteří disponují přednostním právem, nikomu jinému nemohu dát slovo.
Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, jen stručně stanovisko hnutí SPD.
Pan předseda Jakub Michálek a potom pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, v tuto chvíli poslední přihlášený s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Tak možná tohle bychom si mohli vyjasnit, jestli jsem to pochopil správně a státní zástupci budou, či nebudou. Každopádně my netrváme na tom, aby vláda předložila vlastní návrh ke státním zástupcům. Nám stačí, když nebude blokovat projednání toho našeho. Jenomže ten náš už tady leží více jak rok a čtvrt a ještě se nedostalo na první čtení. A jestli paní vrchní státní zástupkyně nebo kdokoliv jiný se vyjadřuje k tomu, že nechce vládní návrh, tak si myslím, že to je její vyjádření, ale není to nic, podle čeho by měla konat tato Poslanecká sněmovna. Byť to třeba lidsky chápu, že asi nechce, aby jí podřízené vybírala ministryně spravedlnosti. To by se mi také nelíbilo, kdyby mi moje podřízené vybírala ministryně spravedlnosti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Bylo oznámeno, že se bude probírat na protikorupční skupině, ale už tam nebylo oznámeno, že se bude probírat ten lobbing. Tak bych poprosil také pana předsedu Vondráčka, aby to vyjasnil, že tam skutečně proběhne nějaká předdomluva na tom návrhu zákona k lobbingu. A pokud jde o to, jak pan předseda Vondráček říkal, že jsme se na něj neobrátili, tak jsem chtěl připomenout, že jsme se skutečně na hnutí ANO obrátili, a to prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu pana Faltýnka, což je můj protějšek, takže předpokládám, že jste si tuto informaci předali, ale nikdy jsem od vás žádnou odpověď neobdržel. Kdybych to měl připomenout, tak jsem od vás neobdržel ani odpověď na svůj dotaz, jestli připravujete něco k provedení doporučení skupiny GRECO ohledně darů členům parlamentů, což je tam jedno z doporučení, které by se mělo vyjasnit. Takže proto si myslím, že by bylo užitečné, abychom si stav plnění doporučení ze čtvrtého hodnoticího kola GRECO probrali na této schůzi v tom diskusním bodě.
Děkuji. Pan předseda Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Opakuji to, aby to bylo jasné z mého vyjádření. Dávám to dopředu vědět. Doufám, že se tady sejdeme, a těším se na diskusi a těším se, že všechno probereme. Co se týče ÚOHS, v tuto chvíli se sešla vládní pracovní skupina. K tomu jsou ovšem výhrady. Je potřeba si o tom v klidu promluvit. Bude to mít určitě i nějaké ekonomické důsledky, ale já doufám, že v této otázce budeme spolupracovat. Všechny kluby byly obeslány, všechny kluby se nějakým způsobem vyjádřily. Na základě této tabulky je už téměř napsaný komplexní pozměňovací návrh.
Výše realizační ceny má být stanovena na základě rozpočtových nákladů. V pravidlech stanovení realizační ceny návrh zákona používá velmi vágní pojmy, jako ekonomicky oprávněné náklady nebo přiměřený zisk. To může vyústit a pravděpodobně vyústí ve vleklé spory mezi státem a investorem. Vláda bude svým nařízením stanovovat nejvyšší přípustnou částku, kterou budou doplácet koneční zákazníci formou poplatků za síťové služby. Nikde ale není stanoven žádný limit, což ohrožuje konečné spotřebitele a vylepšuje pozici investora. Naproti tomu zákon o podporovaných zdrojích energie takovou maximální možnou částku obsahuje. Z toho, co jsem uvedl, vyplývá tristní závěr. Konstrukce návrhu je taková, že investor neponese prakticky žádné riziko. Veškerá potenciální ekonomická rizika, která plynou z výstavby, provozu a likvidace jaderné elektrárny, jsou v konečném důsledku přenesena na odběratele elektřiny a daňové poplatníky, tedy na každého z nás. Proč tomu tak je? Zejména když ta široce nastavená pravidla opravdu umožňují vznik situací, které budou velice komfortní pro investora, ale velice nekomfortní pro daňového poplatníka a spotřebitele. A ty zde ve Sněmovně máme hájit. Jsem si vědom, že je tu jakási dohoda mezi koalicí a částí opozice na tom, že tento zákon má dostat zelenou. Mám ale dojem, že si to vláda vyložila jako signál k rezignaci na kvalitu a závažnost návrhu, který poslala do Sněmovny. Proto v podrobné rozpravě přednesu návrh na zamítnutí návrhu zákona. Přihlásím se také k pozměňovacímu návrhu, který vypouští všechny paragrafy zákona. Po solárním tunelu nám a našim obyvatelům a podnikatelům hrozí tunel atomový a tento návrh k němu směřuje mílovými kroky.
Pardon, paní poslankyně. Omlouvám se.
Nevím, kde bral podklady. Ty peníze jsou určené na výstavbu nového bloku a na asanaci starého. Takže nelze tady tvrdit, že všechno odnesou daňoví poplatníci nebo stát. Prostě tyto firmy si už dávno šetří.
Máte slovo.
Pokud by to bylo tak, jak říkáte, tak by ten návrh tady vůbec nebyl.
Děkuji. Máte slovo.
Děkuji za slovo. No to je báječná zpráva, ČEZ si měl našetřit, takže po nás žádné peníze nebude chtít, stát si nebude muset půjčovat. Ale myslím si, že i pan ministr vás ujistí o tom, že tomu tak není, že ČEZ na výstavbu nových bloků nemá. Takže tolik úvodem. Tady padá takových otázek. Já vím, že část těch otázek není přímo k tomuto zákonu, a víme to všichni, kdo jsme vystupovali. Ale přesto si myslím, že ta situace je tak závažná, ta podezření jsou tak rozsáhlá a závažná, že by mělo být v zájmu samotné vlády, aby zařadila bod k výstavbě jaderného bloku a komplexně v souvislostech nás se vším seznámila. A v čem ta naše podezření spočívají? Chtěla bych úvodem říct, že strana TOP 09 také nemá nic proti jaderné energetice. Takže to, o čem budu hovořit, není o tom, že bych byla proti jaderné energetice jako takové. Ale v čem se nám tady zdají být problémy? A problémy, o kterých jsme nehovořili na tom vládním výboru; nemohli hovořit, protože tady dochází k úplně nové situaci. To je nová situace. A v souvislosti s tím rozpočtem a schodkem rozpočtu v roce 2000 a plánovaným schodkem rozpočtu v roce 2001 už se pomalu dostáváme k jednomu bilionu. A v tomto si myslím, kolegové a kolegyně, že je situace nová. Naše zadlužení se velmi dynamicky zvyšuje oproti situaci, kdy se o tomto modelu, i finančním modelu, začalo mluvit.
No a poslední věc z pozice předsedy. My se nehádáme, ale když se chcete domluvit, tak se prostě musí domluvit obě strany a musí proběhnout nějaká shoda na tom, že některý den bude ta schůze. A já nemohu jinak jako předseda Poslanecké sněmovny. Já jsem to respektoval. Já myslím, že to zvládneme. Děkuji za pochopení a děkuji za budoucí spolupráci. Chci být strašně smírný, chci být hodný, chci prostě na té protikorupční agendě spolupracovat i s Pirátskou stranou. Děkuji za pozornost.
Pan předseda Jakub Michálek se hlásí. Prosím, máte slovo.
A pokud jde o to, co říkal pan předseda Vondráček, že těch bodů je moc, tak připomínám, že ty návrhy zákona o státním zastupitelství, které jsou tam tři, měly sloučenou rozpravu, to znamená, nedocházelo by tam podle mě k nějakým průtahům. Mělo by to být tak, že to bude v nějaké státní sbírce.
Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, všechny jsem vás odhlásil na základě žádosti. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. Na hlasování jsme připraveni, hlasujeme o pořadu schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl schválen a pořad schůze tedy také nebyl schválen. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na pět minut. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů se potom vrátíme k přerušenému bodu z 67. schůze.
A abychom si ještě jednou zopakovali, v čem já ten problém vidím, tak problém vidím v tom, že od počátku i na vládním výboru se hovořilo o tom, že soutěž bude probíhat na výjimku; A to jsou ty případy, kdy se jedná například o nákupy, které mají nějaký bezpečnostní rozměr, to znamená, nesoutěží se to tak jako běžné zakázky. To je především to, o co mi jde. Dámy a pánové, zpracovat nabídku na podobný projekt, to není otázka nějakých tisíců, statisíců, milionů. Odhaduje se, že ti uchazeči za zpracování podobné nabídky dají půl miliardy, možná i miliardu. A co si myslíte o tom, když by pak byli takoví uchazeči dodatečně, na základě třeba těch bezpečnostních zájmů, vyloučeni? Já si zkrátka myslím, že to vyloučení, respektive neoslovení těch rizikových dodavatelů by mělo proběhnout nyní, ne potom a někdy, a vymlouvat se na to, že. Zkrátka nyní, nejenom vůči nám a našim bezpečnostním zájmům, ale je to fér i vůči těm dodavatelům. My přece nesmíme strkat hlavu do chomoutu závislosti na zemích, které jsou vůči nám nepřátelské. My přece nemůžeme strkat hlavu do chomoutu Ruska a Číny. Tato investice zkrátka nemá jenom ten energetický, ekonomický, ale má i geostrategický a bezpečnostní rozměr. A pane vicepremiére, jestli nám záleží na naší budoucnosti, tak vás moc prosím, tak vás přesto moc prosím, abyste zvážili vyloučení těchto rizikových dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení.
Ale to, o čem já hodlám nyní hovořit, je, že se domnívám, že tato schůze by měla být přerušena, otázkou by se měl zabývat bezpečnostní výbor a vysvětlím vám proč. V druhé části svého vystoupení bych vám rád představil své dva pozměňovací návrhy, které jsem již měl možnost prezentovat na hospodářském výboru. Ministerstvo průmyslu a obchodu k nim tehdy zaujalo určité stanovisko. Takže i na to reagujeme. Pštrosí algoritmus spočívá v tom, že strčím hlavu do písku a nic nevidím, tudíž není žádný problém. Proto vedeme tuto debatu a nezbývá nám potom prostor a energie debatovat o věcech, které se k tomu jádru vážou, a mluví o nich například Petr Třešňák a jsou poměrně klíčové. Měli bychom mluvit o tom, že je potřeba aktualizovat státní energetickou koncepci, respektive je to v plánu, a měli bychom se bavit o tom, jak bude aktualizována, jaká tam bude role jádra, jaká tam bude role jiných nízkouhlíkových zdrojů.
Já vám děkuji, pane ministře. Pan ministr Tomáš Petříček se omlouvá od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Děkuji, pane zpravodaji.
Pane ministře, kolegyně a kolegové, já vůbec tomu spěchu nerozumím. Pokud se tady budeme bavit o nějaké notifikaci, tak tu už stejně prostě nestihneme. A jak to schvalujeme? Já se opravdu ptám, proč tímto způsobem postupujeme. To, že se tím dopodrobna zabýval hospodářský výbor, ekonomickými aspekty celé té záležitosti, je v pořádku. Hospodářský výbor se tím zabýval opakovaně, poslanci měli možnost se k dané věci vyjádřit, vedla se tady široká diskuse. Pan ministr před chvílí řekl: tento zákon se přece nezabývá žádnou bezpečností. No, není to právě ta chyba? Není to právě to, čím bychom se tady zabývat měli? Protože to přece není jenom ekonomicky strategická záležitost. To je záležitost výsostně strategická i v bezpečnostní politice České republiky.